Děkuji panu předsedovi Okamurovi.
Já jsem se nepřipravoval na diskusi o České poště. Na druhou stranu zhruba před třemi měsíci jsem tady slíbil, že vám pošleme strategii České pošty, protože chápu, že všichni poslanci, všechny poslanecké kluby mají zájem o vývoj v tomto státním podniku. To se také stalo. Vedle toho bych chtěl ještě říct několik slov k tomu. To znamená, německá pošta většinu svého ekonomického úspěchu realizuje mimo území Německa a v těchto dceřiných společnostech, které vlastní. To není z toho, že by bohatla na rozesílání dopisů a balíků. Bohužel, tak to prostě nefunguje. Slovenská pošta za univerzální službu platí zhruba 300 mil. korun. Italský stát platí italské poště. Francouzská pošta dostává dotaci. My jsme zaspali třeba i v tom, že nemáme outsourceované pobočky. My se k němu dopracujeme. Samozřejmě podrobnější screening posíláme Ministerstvu financí podle jeho potřeb.
Děkuji panu ministrovi vnitra.
Dodávám fakt, že právě ten extrémně složitý systém DPH, který v České republice máme, je motorem gigantického množství daňových podvodů. Jelikož jsou dvě cesty, jak k té problematice DPH přistoupit. Buď více regulovat, kontrolovat a registrovat, což bohužel také Ministerstvo financí plánuje zase v jiných oblastech, nebo naopak systém zjednodušit, zpřehlednit a hlavně zlevnit. Zlevnit pro stát a pro firmy a zároveň ho nastavit tak, že daňové podvody nebudou potřeba a nebudou ani možné. A to je ta cesta, kterou se chce ubírat Úsvit. Stačí jen opravdu chtít a nebýt líný. Ostatně našich dobře placených zástupců máme v Evropské unii dost. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Za prvé chci říct, že budeme hlasovat pro propuštění zákona do druhého čtení. Nicméně chci ve svém vystoupení poukázat na dva problémy, které bychom mohli ještě ve výborech diskutovat. Jestli si vůbec umíme představit, co všechno, jaké zařízení obsahuje integrovaný obvod, jeden nebo více. A stejně tak nevím úplně přesně, proč se navrhuje, aby reverse charge byl i u mobilů a tabletů. I když nám to nařízení Evropské unie umožňuje, zda je to rozumné. Ale opět otázka, kterou budeme chtít debatovat - jestli to musí být pro všechny. Případně že bychom tuto povinnost uvalili pouze na odvětví, ve kterých se dějí karuselové podvody. Takže tyto dvě věci avizuji, že budeme chtít podrobně debatovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak, není, tak rozpravu končím.
Takže jsme samozřejmě otevření k debatě, jak to tady odeznělo ze strany pana Stanjury.
Protože nepadl žádný návrh na vrácení či zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Takže budeme hlasovat o přikázání výboru rozpočtovému. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Takže jsme tento návrh přikázali výboru rozpočtovému. Takže konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru rozpočtovému a zkrátili jsme lhůty podle návrhu. Budeme pokračovat bodem
Splnění požadavků tohoto akčního plánu bylo podmínkou odblokování plateb pro operační programy spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Dále bez novelizace rozpočtových pravidel není možné měnit úpravu vymezení rozpočtové kapitoly Operace státních finančních aktiv ani definici státních finančních pasiv a státního dluhu. Rovněž úprava vydávání státních dluhopisů požaduje tuto úpravu.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dnes je takový den, kdy se všechno projednává efektivně. "Ze stejných důvodů je dle navrhovaného ustanovení vloženo i oprávnění ministerstva vydávat státní dluhopisy na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu. Zákon o státním rozpočtu," to cituji z té důvodové zprávy, "musí projít legislativním procesem, a tvorba dalšího zákona, který by kryl schodek," je dle důvodové zprávy "pouze nadbytečným procesem". Také se můžeme za chvíli dočkat návrhu, aby Poslanecká sněmovna zmocnila Ministerstvo financí ke stanovení sazeb daní na základě schváleného rozpočtu, protože je riziko, že případné neschválení daňových zákonů může ohrozit plnění státního rozpočtu. Stručně řečeno, a musím to zde zmínit, vláda a Ministerstvo financí se snaží zákonodárný sbor, těch 200 ctěných poslankyň a poslanců, postavit na vedlejší kolej. Ano, z pohledu Ministerstva financí je to efektivní. Jsme nepředvídatelní a časově komplikujeme Ministerstvu financí a vládě jejich bohulibé záměry.
Dovoluji si požádat o zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dní, aby to neodnášel vždycky pan poslanec Volný.
To je od vás hezké, pane zpravodaji. Eviduji žádost na zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh, a dlouze se dívám zejména na levici, abych ji neopomněl. Nemá nikdo jiný návrh. Budeme tedy hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Kdo je proti? Končím první čtení tohoto návrhu zákona a předávám řízení schůze.
Upozorňuji na to, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Předkládaná novela zákona o cenách sleduje dva cíle. Za druhé novela v návaznosti na nový kontrolní řád má umožnit, aby cenové kontroly prováděli kontroloři na základě předložení průkazů a nemuseli mít pro každý jednotlivý případ kontroly například v maloobchodě či službách písemné pověření. Zákon obsahuje náležitosti, které mají být v průkazu obsaženy. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jen stručně, krátce, protože se jedná o jednoduchou novelu a zásadní věci tady k tomu sdělil již pan ministr financí Andrej Babiš. Věstník je možné zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup na portálu veřejné správy. Již několik let je uveřejněn prostřednictvím programu Adobe Reader na webových stránkách Ministerstva financí. Důvodem návrhu jsou zbytečně vysoké náklady na vydávání v tištěné podobě a zároveň i klesající počet předplatitelů tištěné podoby Cenového věstníku. Dále se tento návrh zabývá úpravou průkazu pracovníků cenových kontrolních orgánů.
Otvírám rozpravu a slovo má pan ministr Herman.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Předkládaný vládní návrh obsahuje pouze jednu změnu zákona o hnojivech, která je však pro praktickou aplikaci tohoto zákona nezbytná. Navrhuje se zrušit ustanovení, podle kterého Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zruší rozhodnutí o registraci hnojiva, respektive pomocné půdní látky nebo pomocného rostlinného přípravku, pokud tato pomocná půdní látka nebo pomocný rostlinný přípravek obsahuje účinnou látku přípravků na ochranu rostlin. Záměrem je odstranit právní nejistotu držitelů registrací dotčených výrobků, kterou toto ustanovení vytržené z kontextu celého zákona způsobuje. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své desáté schůzi 24. června letošního roku. Doporučuji proto schválení tohoto vládního návrhu zákona v předloženém znění. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře.
Dámy a pánové, omlouvám se za ten hlas, nejsem zdravotně úplně v pořádku. Chtěl jsem, aby to zaznělo i takto na plénu. Mohl bych tady trápit pana ministra kultury některými otázkami týkajícími se zrovna těch látek, které mají být využity, a proč, a jestli zrovna tyto jsou správné a podobně, a umím si představit, jak by se tady potil. Takže ho trápit nebudu, protože by to asi nebylo úplně fér.
Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova? Není zájem, pan ministr, pan zpravodaj také ne. Zeptám se na stanoviska. Dvakrát souhlasné. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Budeme pokračovat bodem Tak poprosím o malé strpení, než se dostaví pan zpravodaj, protože bez něj bychom nemohli pokračovat.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení kolegové z vlády, poslankyně, poslanci. Není již tedy zajisté zapotřebí jeho detailní představování. Tento zákon mimo jiné zavádí některé zcela nové instituty a postupy v oblasti registračních značek. Na této skutečnosti odložení účinnosti tohoto dílčího požadavku na obsah informačního systému STK nic nezmění.
Děkuji, pane ministře. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím.
Otevírám rozpravu, do které v tento moment eviduji jediného přihlášeného a tím je pan poslanec Laudát.
K tomu samotnému zákonu, nebo novele. Já už nevím, jaká mám použít slova - snad Kriste Pane! A každé řešení je pořád ještě o něco lepší než žádné řešení. Nic z toho se nestalo. To je jedna z těch věcí. Pan předseda ÚOHS Rafaj říkal, že to není z jeho dílny. Dalších předpisů právě proto, že to ujede.
Nestalo se tak.
A samozřejmě někdo to skousl, jiný ne, někdo podal trestní oznámení. V jiných souvislostech a v jiných zákonech je zmíněna péče náležitého hospodáře.
Ale skutečně vás, kolegyně a kolegové, prosím, abyste nediskutovali v sále, abyste poslouchali, co se přednáší, a diskusi abyste přenesli do předsálí.
Já nebudu zdržovat, ale musím říct jedno. Jenom to, že naléhavá potřeba něco s tímto zákonem dělat mě nevede k tomu, abych skutečně podal návrh na zamítnutí v prvním čtení. Předpokládám, že garančním výborem je hospodářský výbor, kde se tohle téma probírá téměř na každém jednání, protože ono zasahuje do celého veřejného sektoru způsobem negativním. My tady máme konkrétní důkaz, že bohužel, bohužel neudělal. Nevím, co je tak složitého na tom, napsat jednoduchou novelu. Nicméně navrhuji zkrácení lhůty na 30 dní.
Nyní otevírám obecnou rozpravu. Neeviduji v tento moment nikoho, kdo by byl přihlášen do obecné rozpravy. Je tomu tak? Je tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Máte problém s hlasovacím zařízením, pane zpravodaji? Zkuste se odhlásit z místa poslance, jestli nejste přihlášen, pak by to mělo fungovat. V tom případě přistoupíme k hlasování o přikázání do výboru. Takže návrh je pouze jeden. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů.
Primárním účelem navrhované novely je dílčí změna národní úpravy zadávání veřejných zakázek a předmětem navrhované právní úpravy je především odstranění nedostatků účinného znění zákona o veřejných zakázkách. Zároveň je navrhována i možnost hodnocení vlivu na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce, která vzešla z jednání v rámci připomínkového řízení s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nově bude tedy muset potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nastat v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dosavadní znění přinášelo komplikace při posuzování konkrétních případů, kdy zákon vyžadoval takřka absolutní míru objektivní nepředvídatelnosti. Za přípustný důvod pro zadání dodatečných stavebních prací tedy bude možno považovat například případ, kdy zadavatel použije projektovou dokumentaci zpracovanou externí autorizovanou osobou a u dokumentace předpokládá její odborné provedení. V průběhu stavebních prací se ale zjistí, že v projektu je věcná chyba, která vyžaduje změnu rozsahu prací provedenou prostřednictvím takzvané dodatečné práce. Přijetím novely dojde také ke zrušení povinnosti zrušit zadávací řízení za situace, kdy zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, čímž dojde ke zefektivnění zadávacího procesu, které spočívá zejména v jeho zrychlení, a má tedy zabránit zbytečným průtahům. V rámci své existence tato povinnost způsobovala zadavatelům často až neřešitelné problémy a nesplnila tak svůj primární účel, a sice zvýšení konkurenceschopnosti nabídek a zvýšení motivace zadavatelů otevírat zadávací podmínky většímu počtu uchazečů jejich mírnějším nastavením. Dále bude provedena úprava části zákona o veřejných zakázkách týkající se výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Nová právní úprava by měla zefektivnit, tedy zrychlit, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Smyslem úpravy je zajištění efektivního, rychlého a zákonného přezkumu úkonů učiněných v zadávacím řízení. Dojde tím ke zjednodušení procesu sestavování hodnoticích komisí, neboť za současného stavu byl tento proces u významných veřejných zakázek značně administrativně náročný. Přijetí předmětných změn nebude mít dle předkladatele negativní dopady na transparentnost zadávání veřejných zakázek.
Děkuji, pane předsedající.
Jenom dvě poznámky. Také je jiný trh, jiná konkurence a není to tak jednoduché. Já už jsem tehdy tvrdil, že třeba ČD Cargo by narazilo určitě. Já myslím, že pokud vláda půjde směrem uvedení České pošty na burzu, tak je to dobrý směr. Takže nemá cenu říkat silné věty typu - nebo já s tím nesouhlasím, že cílem je zachovat všechny stávající pobočky. Musíme myslet na ty, kteří tam bydlí, jestli pro ně je lepší mít třeba dvě hodiny večer, a souhlasím, na nějakou franšízu nebo nějakého obchodního partnera, aby tam mohli jít i ti, kteří jsou ekonomicky aktivní. Ti si prostě chtějí přijít v době, kdy oni mohou, vyzvednout svou zásilku.
Teď s přednostním právem pan předseda Kováčik, po něm pan ministr Chovanec. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
A pro nás - a čím žijeme na menší vesnici, čím jsme starší, čím jsme sociálně na tom hůře, nemáme každý auto, abychom mohli dojet, a teď myslím na penzisty, kteří jsou na venkově, dojet třeba i do vzdálenější obce, takže cílem podle KSČM je zachovat stávající počet poboček, ani jednu nedat, protože všude žijí lidé, kteří nejsou ekonomicky aktivní a nemají často na to, aby dojížděli někam daleko. Takže to je řešitelné všechno. A poslední poznámka. Prosím, aby tato otázka byla rovněž posouzena v celém komplexu.
Děkuji panu poslanci Kováčikovi.
Chci, abychom se vrátili k projednávání zákonů, a chápu, že téma České pošty je téma živé. K panu předsedovi Stanjurovi vaším prostřednictvím. Pane kolego, já nejsem rigidní odpůrce konkurence. To se bohužel nestalo. O každé z těch poboček jsme tady hovořili už v minulosti a česká vláda se zavázala je neuzavírat. To znamená, já to beru jako vládní úkol pro své ministerstvo, které má v současné době zachovat veškeré pobočky a zavírat je pouze, pokud bude dohoda s municipalitou, tedy s obcí, případně s krajem. Takhle zní vládní usnesení a já se jím pouze a jenom řídím. Takové zadání dostal nový management a samozřejmě je potřeba, aby Česká pošta měla otevřeno také někdy v sobotu, také někdy odpoledne, a k tomu postupně směřujeme.
Nyní pan poslanec Laudát je přihlášen, po něm pan poslanec Novotný, po něm pan poslanec Faltýnek.
Já dávám návrh na zamítnutí tohoto předkladu v prvém čtení. Pokud budeme takovéto zákony schvalovat, tak uděláme ze státního rozpočtu trhací kalendář.
Děkuji, pane předsedo. Navrhuje se proto upravit zákon o státním rozpočtu na rok 2014 tak, aby reflektoval současnou situaci a co nejvěrohodněji odrážel očekávané skutečnosti. Konkrétně se jedná o tyto změny. V podrobné rozpravě bude navrženo zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dní.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
První byl pan předseda Okamura, potom pan poslanec Volný.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nemohu si odpustit u tohoto bodu pár poznámek a samozřejmě už vůbec ne u bodu, který se týká principu státního hospodaření. Ale já bych tady nechtěl hovořit o nějakých technikáliích a detailech, ale spíše se opět zamyslet nad principy státního hospodaření a vůbec fungování. Česká pošta. Miliardy, o kterých tu hovoříme, bychom měli během velmi krátké doby v kapse. A kdybychom sečetli všechny tyto náklady za státní instituce, tak bychom bez problému mohli vybudovat pokrytí nějakou sítí po celé České republice. A prosté kupecké počty říkají, že i tak by se náklady bohatě vrátily v úsporách, protože samozřejmě by díky tomu vzrostla spotřeba občanů, protože by jim v kapsách zůstalo více peněz a mělo by to dobrý vliv na ekonomiku, jelikož by lidem zůstalo samozřejmě více prostředků na utrácení.
Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Dále je přihlášen pan poslanec Volný - ale pardon, pane poslanče, s přednostním právem se přihlásil pan ministr vnitra Milan Chovanec, kterému tímto dávám přednost.
Otázkou je, jestli český stát jako akcionář prostřednictvím Ministerstva vnitra v minulosti nastavil směr České pošty správně. To je ta otázka, kterou tu dneska řešíme. Jezdím po České republice, mluvím se starosty.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, omlouvám se za malinké zdržení při začátku projednávání tohoto bodu. Procedura je skutečně velice jednoduchá, jak řekl pan předseda, protože byl podán pouze jeden pozměňovací návrh ve druhém čtení, a to pana poslance Zbyňka Stanjury. Druhým hlasováním by mělo být hlasování o zákonu jako o celku.
Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Také negativní.